Nebudou sem létat ti Číňané a děláme všechno pro to, aby lidé byli v bezpečí.
Já bych znovu poprosil, abychom se drželi tématu. A nyní pan poslanec Zahradník bude interpelovat ve věci situace na Energetickém regulačním úřadu.
Vážený pane premiére, Energetický regulační úřad je podle energetického zákona důležitým nezávislým regulátorem, jehož činnost má dopady snad do všech oblastí našeho hospodářství. Proto budí velké rozpaky poslední kroky nové rady úřadu, která byla vaší vládou za ne zcela standardních okolností v loňském roce dosazena. Jedná se konkrétně o podivnou systemizaci, kterou nelze nazvat jinak než destrukcí donedávna fungujícího úřadu. Tato systemizace byla vaší vládou i přes nezákonný postup schválena, jste tedy spoluviníky vzniklé situace. Na úřadě zavládla nejistota a řada dlouhodobých pracovníků sama odchází. Je velmi pravděpodobné, že bude podána řada žalob.
Děkuji. Připraví se -
Možná pan poslanec by mohl požádat také o informace, jakou humanitární pomoc Česká republika poskytuje, včetně rehabilitačních projektů pro děti postižené konfliktem. Takže rozhodně nedodáváme zbraně, dodáváme také humanitární pomoc pro lidi postižené konfliktem.
Jsem tolerance sama, pane ministře.
Ano, nedodáváme tam jenom zbraně, ale dodáváme tam i hračky. Ale to je něco jiného. Já jsem vůbec v tu chvíli nemluvil na pana ministra. Já jsem s tím tématem nezačal. Když on to vystřelil, protože nedokáže rozdýchat a musí to při každé návštěvě televize říkat, že jsem byl někde v zahraničí, tak jo. Takže vy si mně přikazujte, co chcete, a já se budu držet článku 26 a slibu podle Ústavy České republiky.
Nyní faktická poznámka pana poslance Pavla Bělobrádka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane poslanče.
Pane poslanče, přečtěte si seznam interpelujících. Nebudu dávat návrh na žádné usnesení. Co se týká OBSE, ano, pane ministře, máte pravdu. V Doněcku je velká mise, mají obsazený celý hotel, je jich tam kolem 1 800, těch pracovníků, za velmi dobré peníze. S některými z nich jsem osobně mluvil, vidím, jak to tam funguje. A odpovědí vám. Proč neplníte misi? Proč se nestáhly? Proč tedy nepřimějete - můžete kroutit hlavou jak chcete.
A mám ambici ukončit tuto interpelaci ještě do 11 hodin. Doufám, že se mi to podaří.
Děkuji. Pardon, já reaguji na pana poslance Ondráčka.
To nechte na mně.
Ke kolegovi vaším prostřednictvím. No ale to, že tady není pan premiér, tak se to projednávat stejně může.
Samozřejmě. Pokud není žádné usnesení, v tom případě mohu interpelaci Zdeňka Ondráčka na ministra zahraničí Tomáše Petříčka ukončit. Mám před sebou ještě další interpelace. Nejdříve ale přečtu omluvy z dnešního jednání. Rozšířil svoji omluvu od 11 hodin pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a omlouvá se pan poslanec Benešík z důvodů zdravotních, a to na celý jednací den.
Jde o interpelaci, kde jsem se ptala pana předsedy vlády vlastně na programové prohlášení vlády, ve kterém byl plán řešit nějakou zákonnou normou to, že v současnosti zejména pro mladší lidi, ale i pro lidi všech věkových kategorií je velkým palčivým problémem bydlení a jeho dostupnost. Žádám tedy o přerušení do přítomnosti pana předsedy vlády.
Už máme potřebný počet podle jednacího řádu. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat. Otevírám rozpravu. To je interpelace Ondřeje Profanta na předsedu vlády ve stejné věci. S přednostním právem ho předběhne předseda poslaneckého klubu.
Ani ÚZSI, ani Vojenské zpravodajství k tomuto žádné doplňující informace nám nezprostředkovávaly.
Ano, děkuji panu ministrovi. Kolega Ondráček se hlásí dál do rozpravy.
Já se s vámi domluvím, že se s tím materiálem asi seznámím, protože jako poslanec předpokládám, že mám možnost se seznámit s materiály, které jsou ve stupni nebo v režimu utajení. Jednoho člena. V případě potřeby členové mohou svými znalostmi a prostředky přispět k záchraně osob nebo majetku. A čím se zabýváme? Taktika: Učíme se vojenskou taktiku, kterou uplatňujeme při airsoftových hrách - airsoftových hrách! - a bojových simulacích. Samozřejmě to všechno se líbí a je to bohulibá činnost. Děti se neflákají doma u počítače, nehrají si s telefonem a konečně něco také dělají. Běhají někde v maskáčích po lese, zdokonalují se fyzicky atd. Je to dohledatelné na jejich sociálním profilu.
Dovolím si teď shrnout hlavní body závěrečné zprávy. Jednou z částí, kterou se vyšetřovací komise samozřejmě detailně zabývala, byla správa majority. Zde jsme získali, a to bych chtěl poděkovat paní ministryni financí, velké množství dokumentů, které byly získány v archivu Ministerstva financí. Předmětné náklady totiž mohly být hrazeny i jiným způsobem, zejména pomocí dotací, které se k tomuto účelu také běžně využívaly. Uvedeným rozhodnutím totiž sice stát zajistil, že náklady na útlum dolů nenesli ostatní akcionáři, což bylo zřejmě od počátku politické zadání privatizace, ale současně, což je horší, se týmž rozhodnutím připravil o svoji většinovou účast na společnosti. Na základě tohoto rozhodnutí se stát vlastně ve své podstatě zbavil majority ve společnosti. Ty nakonec skončily v rukou podnikatele Stanislava Prose, který společnost OKD prakticky převzal. Malým, ale důležitým kamínkem v mozaice privatizačního příběhu se stala privatizace Dolu ČSM. Stonavský důl ČSM byl perspektivním dolem OKD, ve kterém byly před rokem 1989 provedeny rozsáhlé investice, a tento důl měl zajistit OKD vysoké výnosy a rentabilitu. Viktor Koláček, pozdější důležitá osoba privatizace a celého našeho příběhu.
My jsme přicházeli z těch vztahů toho socialistického společného vlastnictví a teď jsme věřili tomu, že ta privatizace, to bude prostě cesta. Ten privátní byznys, ten se o to začne starat. My jsme vlastně věřili, že ten privátní byznys to všechno zachrání. My jsme si dokonce přáli, aby ten stát o tu většinu přišel. Takže to byla politická, ideologická rozhodnutí. A do určité míry to asi opravdu vedlo tehdy ty orgány státu k tomu, že se takto chovaly a že vlastně selhávaly téměř programově. Celá historie OKD, jak jsem se s tím seznamoval těch 30 let, je pro mne vlastně takovou historií selhávání státu, kde přicházejí daleko lépe připravení byznysmeni privátní, vybavení právníky, dokonce někdy celými kohortami právníků, kteří jsou daleko lépe připraveni, zatímco stát to nechává prostě plynout. A také je třeba si uvědomit, že v průběhu celého toho času se neustále mění zákony a mění se i ty podmínky. Nás už teď zajímá, aby se podnik nerozkrádal. Nás už teď zajímá, aby byl efektivní. Takže stát na tom vydělá. Nebudu to procházet podrobně. Pokud ten stát v tom období po roce 1996, jak další vlády dělaly pokusy, aby ty byty byly nějak vyňaty nebo se s nimi zacházelo zvlášť, tak se nedokázal už s vlastníkem dohodnout. Ale předesílám, že já vlastně souhlasím s tím, že stát, to, že v roce 2004 se vzdal menšinového akciového podílu, tak to byla pro mě vždycky chyba. A dokonce, protože jsem tehdy byl ve Sněmovně a protože jsem se kolem toho pohyboval, tak jsem patřil mezi ty, kteří neustále se snažili burcovat a bránit tomu, aby stát ten menšinový podíl akcií v roce 2004 prodal. A nejen že to řekl mně, to by nebylo tak zajímavé, ale řekl to i veřejně.
Vzhledem k nefunkčnímu trhu však cena nebyla pro privatizační účely relevantní, přesto oproti původnímu návrhu Ministerstva pro privatizaci nedošlo k soutěži. Podle obžaloby bylo plnění mandátních smluv zčásti fiktivní a zčásti předražené a společnost KARBON INVEST vykonávala spíše metodickou a koordinační činnost. Svého postavení v OKD a KARBON INVEST podle obžaloby akcionáři KARBON INVEST rovněž využívali k tomu, aby nebyl přiměřeně rozdělován zisk OKD, a to přesto, že OKD měla kladné hospodářské výsledky a všem akcionářům příslušelo právo na dividendu. Takové rozhodnutí o delegaci bylo unikátní a mohlo zakládat podezření z účelového jednání ve prospěch obžalovaných. Krajský soud v Hradci Králové opravdu v roce 2009 zprostil obžalované obžaloby a rozsudek doručil dozorujícímu státnímu zástupci. Nadřízený zkušeného dozorujícího státního zástupce, tehdy služebně mnohem mladší Martin Suchý, udělil závazný pokyn neodvolat se. V této věci bylo již vyšetřovací komisi vyrozuměno, že dle názoru státního zástupce se nejedná o trestný čin. Úvodem je třeba říct, že situace, ve které se nacházela vláda Vladimíra Špidly, nebyla ideální. Na druhou stranu minoritní podíl umožňoval bránit přijetí zásadních rozhodnutí, která by měla na OKD negativní vliv. Stát nebyl v tísni a byla to spíše společnost KARBON INVEST, která naléhala na prodej minoritního podílu státu, než naopak. Zde bych tedy případně ocenil postoj Pavla Dostála, který se zajímal o osudy bytů, a zda byly oceněny dceřiné společnosti. Marie Součková usilovala o to, aby cena zohlednila i dceřiné společnosti. Jak je patrno, i laikům bylo zřejmé, že transakce vykazuje základní nedostatky. O pár měsíců později, ještě před podpisem privatizační smlouvy, došlo k tajnému, z pohledu vyšetřovací komise podvodnému jednání majitelů společnosti KARBON INVEST vůči vládě jejich utajeným jednáním o prodeji akcií společnosti KARBON INVEST společnosti pana Bakaly a spol. Díky rozhodnutí vlády privatizovat akcie OKD oslovením jediného partnera se stát zbavil možnosti takto získat tržní hodnotu prodávaného balíku akcií OKD. Znalecký posudek a jiné dokumenty byly zjevně zpracovávány v časové tísni, v mizerné kvalitě a dle všeho se záměrem dospět k co možná nejnižší ceně prodávaných akcií. Přestože se i během jednání vlády vyskytly pochybnosti o správnosti ceny stanovené na základě posudku a jednání, kompetentní osoby neprovedly nic, aby stát získal za akcie tržní hodnotu. Na chvilku bych se ještě pozastavil u toho znaleckého posudku. Znalecké kolegium dospělo k závěru, že posudek trpí závažnými vadami, a ohodnotilo ho nejnižší možnou známkou. Přestože znalec byl v trestním řízení osvobozen, vyšetřovací komise se vzhledem ke svým zjištěním domnívá, že soudy nezohlednily veškeré skutečnosti.
Nicméně já vím dneska, proč on změnil názor. Stát vlastně nedokázal najít způsob, jak do té věci efektivně vstoupit. A pro mě právě proto to prodání menšinového podílu 2004 bylo chybou, protože já jsem nikdy v tomhle neviděl cestu a hlavně jsem se těžko smiřoval s tím, že v tom stát takto rezignuje. Nicméně přesto si dnes nemyslím po tom všem dalším, co jsme zjistili a co člověk měl možnost nastudovat, že je tak jasné to, co zpráva tvrdí, že totiž ta cena 4,1 miliardy je cena, která je neodpovídající, a že došlo k tomu, že stát utrpěl škodu. Ano, stát utrpěl škodu, protože se vzdal menšinového podílu, protože se vzdal vlivu. A byla to podle mě politická chyba. Já sám jsem se tehdy v té době angažoval, protože jsem sdílel názor komise, jako opoziční poslanec jsem jezdil za Evropskou komisí, setkal jsem se dokonce i s místopředsedou Almuniou, s místopředsedou Evropské komise. My to chceme mít potvrzené na stanovisku vlády. O co šlo v tom soudu? Protože jak jsem řekl, Evropskou komisi tohle zajímá, když to posuzuje. Jenomže víte, jak ten soud dopadl. A podívejte se na důvodovou zprávu. Takže to už je zásadní. To bylo pravomocné rozhodnutí soudu, které vlastně nepotvrdilo to, že cena 4,1 miliardy tedy byla poškozením státu. A to je to jediné faktické, co máme v ruce v té debatě. Bylo podáno dovolání nejvyšším státním zástupcem. Ale je to pro nás důležité. Přátelé, to bylo tady ve Sněmovně, kde jsme dohodli ty podmínky k těm bytům. To znamená, my jsme tady jednali s vládou, poslanci, nebudu je vyjmenovávat. To se dá vždycky říct. Já pouze říkám, že ona tahala za krátký konec. Oni měli jedinou možnost - neprodat to. Říci tak dobře. To maximum, co šlo a co se dohodlo, to jsme dohadovali taky tady ve Sněmovně. Dneska si mohu vyčítat, že jsme měli dosáhnout více. To tak máte vždycky v životě. Dneska mám také chuť se omluvit těm lidem, že jsme ještě víc nebojovali. Pro ty zkušené představitele byznysu to nebyla taková překážka, aby ji nepřekonali těmi dalšími přeprodeji, restrukturalizací vlastnictví a podobně. To je historie OKD. Dneska vidíte ty přeprodeje. Chápete, prokazovat... A víte, v čem je ten spor? A to je to jádro debaty, kterou vlastně neustále vedeme a ve které si pravděpodobně nerozumíme. Ale pozor, při tom všem, jak tvrdím, že tohle není prokázáno, opakuji, že jsem stejně byl vždycky přesvědčen, že se ten menšinový podíl prodat neměl. To znamená, pro mě řešení není v tom, že se nedohodnu. Tak já bych se nedohodl a řekl bych ne. To je moje pozice, která tehdy prostě bohužel se neprosadila. To prostě si myslím, že prokázat nejde. A proto si myslím, že je dost těžké rozhodovat...
Kdo je proti? Děkuji vám. Z přítomných 183 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Nyní bychom se zabývali pevně zařazenými body. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Hezké dopoledne, dámy a pánové.
Prosím o klid, aby všichni věděli, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Tento bod jsme vyřadili. Dámy a pánové, ještě jednou prosím o klid. A pan předseda vyšetřovací komise má slovo.
A i to zkracování bude znamenat trošku delší proslov. Společnost OKD byla a je výjimečným podnikem pro mnoho občanů České republiky, zejména těch z Moravskoslezského kraje je citovou záležitostí. OKD byly jedním z prvních odstátněných podniků, ačkoliv proces dokončení privatizace trval skoro 15 let. Nechtěli jsme tedy polemizovat ani se způsobem privatizace, to bylo na rozhodnutí vlády. Postupem času, tedy po privatizaci, společnost OKD skončila v insolvenci. A s touto finanční podporou musel přijít stát. Z vlastníků OKD se stali jedni z nejbohatších lidí v České republice, kteří nesplnili své přísliby prodat byty nájemníkům. A následné řešení celé jejich činnosti, ať už to zasypání a ukončení činnosti dolů a podobně, v tuto chvíli zůstalo na bedrech státu. Privatizace OKD a navazující skutečnosti velmi často doprovázela nekompetentní i závažná, možná i úmyslná protiprávní jednání politiků, některých úředníků, podnikatelů i jejich advokátů, které bylo v rozporu se zájmy státu a jeho občanů. Podrobili jsme tedy zevrubnému zkoumání tento způsob privatizace, pročetli jsme tedy celý privatizační projekt a postupně jsme se dostali do části, kdy jsme potřebovali nadále i vyslýchat nebo získat jako důležitý zdroj informací další informace od svědků. Tato komise se musela potýkat s velkou spoustou důležitých svědků, kteří už bohužel nejsou mezi námi. Ale odpovědní byli zřejmě za vše pochybné. Například svědek Zdeněk Bakala odmítl splnit svou svědeckou povinnost, a proto vyšetřovací komise požádala Policii České republiky o jeho předvedení. Práce komise probíhala tak, že předmět činnosti byl rozdělen na tři části a každou část měla zpracovat skupina členů, jejichž závěr předložil určený zpravodaj.
Přečtu ještě omluvu. Prosím, máte slovo.
Dvě faktické k panu místopředsedovi Filipovi. Za druhé, my se u těch našich 22 interpelací chystáme navrhnout sloučenou rozpravu, abychom nic neblokovali.
Pokud jde o sloučenou rozpravu, to je návrh, který padl až poté, kdy bylo navrženo přerušení, budeme tedy hlasovat v pořadí tak, jak jednotlivé procedurální návrhy byly předloženy. Tedy nejdříve návrh na přerušení této interpelace. S přednostním právem pan poslanec Michálek.
To znamená, předpokládám, že ten návrh na sloučení rozpravy má zaznít v okamžiku, kdy se začne projednávat první z dotčených interpelací.
Já mám za to, že kolega Ferjenčík nic nenavrhl, on pouze oznámil, že to navrhne.
Máme jednodušší situaci procedurálně. Požádám vás o novou registraci. Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o návrhu na přerušení projednávání tisku 707, interpelace paní Olgy Richterové na předsedu vlády. Kdo je proti? Návrh byl přijat a interpelace byla přerušena do přítomnosti předsedy vlády. Zahajuji rozpravu. Vidím přihlášku pana poslance Zdeňka Ondráčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Takže zatím, pokud mohu, požádám o odpověď pana ministra a pak se přihlásím do další diskuse.
Prosím, pane ministře.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, v reakci na dotaz pana poslance Ondráčka.
Pro mě Ukrajina je polofašistický stát.